Děkuji. Prosím tedy, abychom postupovali podle schválené procedury. Děkuji. Je to hlasování 28, přihlášeno je 186, pro 161, proti 14, tento návrh byl přijat. Děkuji. Kdo je proti? Další prosím. Je to hlasování 31, přihlášeno je 187, pro 176, proti 1, návrh byl přijat. takže výbor nedoporučuje?
Ke zlepšení nepovedou. Ale vůbec to není tak, že by ty dobré části nebo konkrétní části nemohly být naplňovány. Obcím fakt vůbec nikdo v ničem nebrání. Rozhodně to není tak, že by obce směly dělat pouze to, co je v nich sepsáno.
Děkuji a rozsvítila se mi ještě faktická poznámka paní poslankyně Fialové. A dočkal se pan kolega Munzar. Připraví se paní poslankyně Balcarová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. Děkuji za slovo. Já se se spoustou věcí, které řekla jak paní zpravodajka Fialová, nebo pan kolega Zahradník, ztotožňuji. A jestlipak ví, že do roku 2025 budou schváleny v Bruselu nové závěry o BAT, které dnes nikdo nemůže odhadnout, jaké vlastně budou? Copak dnes víme, jaký to bude mít reálný dopad? A chybělo pouze pár desetin procent, aby přijaty nebyly, ale přesto se dnes tímto pozměňovacím návrhem můžeme hujersky přihlásit k tomu, že plán splníme a ještě překročíme. A není to třeba skutečný cíl těch skutečných navrhovatelů - snížit soběstačnost České republiky na vlastní energetice a snížit tím naši bezpečnost? Protože tam ta cesta ve skutečnosti vede. Vysoká míra energetické nezávislosti je výhodou naší ekonomiky. A my jsme svědky naprosto nerozumných řešení i v evropském kontextu. Chceme utlumovat výrobu, ale zároveň chceme podporovat rozvoj elektromobility. A pokud sousední Německo utlumuje svou výrobu a stává se závislým na dovozu elektrické energie, chceme jít také touto cestou? Z řešení se mnohdy vytrácí rozum a vyhrává demagogie a to je přesně případ tohoto pozměňovacího návrhu. Paní poslankyně při druhém čtení řekla, že prioritou je ochrana životního prostředí a čistota ovzduší. Ona i ta komunikace na sociálních sítích nepůjde bez elektrické energie. Tam je popsána společnost bez energie. V románu za to tedy nemůžou politici z politické strany, můžou za to mimozemšťané, ale takovou apokalypsu si snad nikdo nepřeje. Neuzavírejme se tedy dopředu možnosti v budoucnosti rozhodovat o našich zdrojích. Potřebujeme si uchovat variabilitu v rozhodování podle aktuálních potřeb i možností i v budoucnosti. Prosím vás o to.
A teď s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák.
Pěkné dopoledne, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Takhle to teď v tuto chvíli chápeme.
Mám tady dvě faktické - pan poslanec Juříček.
Dobrý den. Děkuji za pozornost.
A my se tady bavíme o tom, co budeme vypouštět do našeho prostředí.
Pan poslanec Třešňák a po něm pan poslanec Bělobrádek. Děkuji. Stahuje.
Já jsem si to hledal a myslím si, že ten problém je řešitelný. Myslím si, že elektrárna Tušimice je schopná to za současných podmínek splnit, elektrárna Ledvice také, pokud nějakým způsobem optimalizuje provoz. Pevně doufám, že vás to žádným způsobem nemotivuje a respektujete i zájmy životního prostředí a zdraví občanů Ústeckého kraje.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Zmíněné výjimky se ovšem neměly týkat všech zdrojů, ale pouze těch, kde to bylo nezbytně nutné. Já si vám dovolím přečíst, o kolik výjimek formou přechodného národního plánu jednotlivé země žádaly: Německo, které má mimochodem největší flotilu uhelných elektráren v Evropě, počet žádostí nula, Belgie nula, Dánsko nula, Francie nula, Itálie nula, Kypr nula, Lotyšsko nula, Lucembursko nula, Malta nula. Slyšíte dobře, Česká republika si požádala o 97 výjimek. Takže to je hlavní důvod, proč my se snažíme ty výjimky omezit.
Děkuji, pane předsedající. Teď už správně.

Nezlobte se na mě, ale to, co tady uvádíte, to budu muset asi označit za upravená fakta a upravená data. Vy tady říkáte, že nám tma nehrozí. No já mám obavy, že v roce 2030 nám tady vznikne energetická díra, na kterou zatím ani vláda nereagovala, ani předchozí vláda nereagovala, nikdo s tím nic nedělá. A Piráti ano, super, tady nám nic nehrozí, my to vyvážíme.

My s tím zase nemůžeme udělat tak moc. Přes nás přece teče i energie z Německa a tak dále.

Kdo to zaplatí? Zase naši občani? Takže jim zvýšíme - co jim zvýšíme?
Teď tady mám čtyři faktické poznámky.
Já chci reagovat na to poslední vystoupení paní poslankyně Balcarové prostřednictvím pana předsedajícího. Omlouvám se za to, může se to o pár procentíčků lišit, přesto. Dovozní závislost energetiky zemí Evropské unie. A myslím si, že si musíme udržet energetickou nezávislost, a tím udržet bezpečnost. Ony se musí všechny ty návrhy posuzovat nejenom z jednoho grafu, ale vzít si těch grafů více.
Já netvrdím, že to nejde, ale zajímalo by mě to tedy konkrétně. Po roce 2040 zde bude fungovat pouze jedna uhelná elektrárna a zbytek bude povětšinou mix jádra a obnovitelných zdrojů. Tak se snažme držet tohoto dokumentu. Pokud je překonaný, měl by být po pěti letech, tuším, aktualizován. Tak ho aktualizujme a přizpůsobme tomu současnému stavu.
Děkuji. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Myslím si, že k tomu všemu, co tady bylo řečeno, ke všem argumentům, ať pro, proti, takové nebo onaké zdrojové základně, musím říct, že dostatečně odstrašujícím případem je určitě investování do obnovitelných zdrojů. Já si myslím, že samotný nápad, samotné gros toho, že jsme se připojili k aktivitě za obnovitelné zdroje, nebyly špatné. Špatné je provedení. Ale je třeba říct, jaké jsme měli možnosti. A co jsme mohli udělat? No tak to si myslím, že asi ne. Není to dneska záležitost jenom ČEZu, ale samozřejmě všech energetických firem, na které se také zapomíná, a fungují v České republice.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Už to zde zaznělo. My jsme vlastně na začátku volebního období společně s kolegou Patrikem Nacherem začali řešit tuto problematiku. Předložili jsme sněmovní tisk 22, který řešil právě náhradu za ztrátu na výdělku. Poté byl předložen vládní návrh, který rozšířil okruh osob o bezpečnostní sbory a policii. Následně pak začala diskuze vlastně ještě o dalších problémech, které jsou s touto problematikou spojené. Já tady nemohu souhlasit s paní ministryní, a není to nic osobního, velmi si jí vážím, s tou filozofií, kterou ona tady diskutovala. To jeho poškození se už nikdy nezmění. To znamená, abychom potom diskutovali při těch opakovaných zařazeních do evidence uchazečů o zaměstnání - a ta situace u těch jednotlivých poškozených bývá velmi individuální - a znovu bychom se vraceli k prokazování toho, jestli byli poškozeni, nebo nebyli poškozeni, tak to jsme někde úplně jinde. To je princip toho pozměňovacího návrhu, kdy tam doplňujeme to slovo prvního, aby bylo jasně zřejmé pro ty dvě pojišťovny, jakým způsobem mají postupovat. Abychom je nevyháněli do šedé ekonomiky. Protože v současné době, při současném znění zákona, to tak děláme.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Uznávám, někdy dvakrát měř, jednou řež. Takže tímto přijměte, kolegové, moji omluvu. To znamená, pokud je dlouhodobě na úřadu práce a nepracuje, nemá nárok na důchod. To znamená, dneska je to 35 let.
Děkuji panu poslanci Hájkovi.
Na tom se shodneme pro shrnutí. Takže to jenom pro dovysvětlení.
Stále jsme v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, paní zpravodajko.
Já nebudu zdržovat, protože jsme trošku v časové tísni.
Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.
Za prvé návrhy legislativně technických úprav, pokud byly předneseny. Za druhé o pozměňovacím návrhu jako celku a poté hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Budeme tedy mít poměrně jednoduchou záležitost. Není tomu tak.
Dobře. Já se zeptám, zda někdo chce vystoupit k tomuto. Pokud ne, tak nechám proceduru schválit. Návrh byl přijat. Prosím. Je to hlasování číslo 37, přihlášeno je 186, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Návrh byl přijat. Další prosím?
Ano, děkuji.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další prosím?
Ano, děkuji. Děkuji.
Ale stanovisko výboru je, že doporučuje.
Děkuji. Rozpočtový výbor nedoporučuje přijmout. Ano, přesně tak.
Mám za to, že teď budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Kdo je proti? A já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Paní ministryně, máte slovo.
Dámy a pánové, sněmovní tisk číslo 49 představuje návrh souboru změn platných zákonů, které vyplývají ze sněmovního tisku 48, který jste před chvílí schválili, tj. z vládního návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, a který jsem tedy komentovala. Konkrétně se jedná o změnu živnostenského zákona, zákona o pojišťovnictví, zákona o správních poplatcích, zákona o finančním arbitrovi a občanského zákoníku.
Přišel po termínu, kdy mohou být podávány pozměňovací návrhy. Vyslechli jsme ho a na závěr jsme ho vyprovodili slovy "přijďte příště a včas". To se samozřejmě stává a samozřejmě vždycky musíme k nějakému času věci uzavírat. My jsme v rámci toho, protože to tady už zní někdy jako fráze, tak to nechci říkat jako frázi, a budu proto velmi konkrétní, abychom si řekli, v čem jsme nad ten rámec šli. Paní ministryně řekla, že tam ošetřujeme i nějaké české věci, to znamená, nezazněla tady jenom ta konkrétní záležitost. Evropská směrnice požaduje navýšení sankcí, navýšení limitů pojištění profesní odpovědnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, navýšení jistiny při inkasu pojistného a navýšení četnosti a délky školení, tedy jedna, dvě, tři, čtyři. Ten zákon navíc požaduje novou registraci. To by nebylo tak zlé, jako že co se týká toho, že ta registrace není jako teď na nějakou určitou dobu, ale že ta registrace je pouze na 12 měsíců. Nicméně tak jak to máme před sebou, tak je tam uvedeno 12 měsíců. Opakovaně potom s poplatkem, upozorňuji ovšem, to znamená, že každý rok se bude platit. Říkám to sice lidově, ale je to tak, jak to na ty konkrétní lidi dopadne. Tedy z hlediska toho jsem si přečetl i ten zákon a tu směrnici, která mluvila o tom, že by tam nemělo být vyšší administrativní zatížení, než je v současné době, a že by tam nemělo být finanční zatížení.
Děkuji. Tak prosím, nejprve on a potom pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Kdyby byli dva, tři, kdyby to byl spor jenom o účinnost, tak to je čistě politické rozhodnutí. Nekvalitně připravený návrh zákona. Za to vláda vlastně nemůže. Je to opoziční poslanec, nebo vládní poslanec? Kteří úředníci to mají na starosti? Jak jste je odměnila, paní ministryně, za tuto nekvalitní práci? To by mě zajímalo.
Musím reagovat tady na kolegu Juránka. On má v řadě věcí pravdu. Jsou tam samozřejmě dva argumenty. A to si musíme přiznat, protože přeregistrace je za nulu, ale jednou za dva roky je tam deset tisíc korun za tu registraci, takže on zase úplně bezúčelový zájem to taky nebyl.
Kdo je proti? Návrh byl přijat, procedura je schválena. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 178 pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Totéž musím říci o bodu číslo 83, kdy jsme včera projednali vládní návrh zákona o zajištění zápůjčky ČNB pro MMF, ale nezkrátili jsme lhůtu. Proto je odkládám.
Ještě pochopím, že někdo z poslanců úplně přesně nezná jednací řád, ale zaměstnanci Kanceláře by to znát měli. Vůbec nerozumím tomu, jak to někdo může navrhovat projednat, když to můžeme projednat možná příští středu.
Pane předsedo, já jsem si toho vědom. To je realita. Ale to řečeno nebylo, pane předsedo, tomu já rozumím. Je to logická úprava, filologický výklad textu zákona. Jenom bych chtěl podotknout, že mi stejně nezbývá nic jiného, než nezahajovat další bod, takže jsem si dovolil v tom mezičase toto zpochybnit. Pan předseda Sněmovny se ještě hlásí.
Požádáme legislativní odbor, aby stanovisko k tomu zpracoval. Ale bude to mít pan předseda klubu černé na bílém.
Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit.
Děkuji, pane předsedající. A pak hlasování o návrhu zákona jako celku.
Požaduje někdo hlasovat o proceduře? Já myslím, že tomu není zapotřebí, a můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování. První návrh, pane zpravodaji.
Děkuji.